K čemu to máme? Neotravujme tím malé. Další a další formuláře. Skoro každá regulace, která je tady navržena, plodí nějaký papír. Teď jsme to zelektronizovali, takže vytisknete papír, podepíšete, strčíte ten papír do skeneru, naskenujete, uložíte si soubor a ten někam elektronicky pošlete. A tomu mnozí říkají elektronizace veřejné správy. Komu je věnují, když nejsou volné pracovní síly. Když si naše firmy stěžují, že nemohou najít zaměstnance. Roste ekonomika, rostou platy a současně se zvyšují sociální dávky. Vidíte v tom nějakou logiku? Kdyby ekonomika klesala, kdyby rostla nezaměstnanost, tak je logické, že se zvyšuje potenciálně objem sociálních dávek. V tomto případě se děje pravý opak. K tomu máme mikrofon, abychom si vysvětlovali, pane poslanče Onderko prostřednictvím pana řídícího. Určitě si rádi vyslechneme všichni vysvětlení. Což by bezesporu byl dobrý výsledek v době, kdy ekonomika několik let pravidelně roste velmi slušným tempem. Státní rozpočet je výsostné politikum, je to výsostné politické rozhodnutí. Takže vláda má k dispozici pro příští rok plus 150 miliard. Teď si od toho odpočteme schválené zvýšení důchodů, odpočteme si od toho schválené zvýšení finančních prostředků do oblasti vzdělávání či školství, řekněme vzdělávání jako širší pojem. Odečteme si od těch 150 miliard i prostředky pro vědu a výzkum. Pořád vám zůstane k politickému rozhodnutí zhruba 95 miliard. Z těch 90 miliard je bezesporu prostor pro snížení daní. U některých daní je ten výpadek, investice nerostou nijak dramaticky, ale i kdybych to odpočetl, tak pořád je tam výrazný prostor pro snížení daní. U některých daní, snížení nebo zrušení je ten výpadek poměrně malý. Zrušení silniční daně pro osobní vozidla používaná k podnikání, to není žádný velký výpadek a ušetří to mnoho byrokracie a mnoho přiznání jak firmám, tak finančním úřadům. Daň, která se platí, ale je administrativně mimořádně náročná, výnos je poměrně zanedbatelný. Nemluvím o služebních vozidlech. Mluvím o těch soukromých vozidlech, která používají zaměstnanci pro služební cesty.
Druhá věc je, že tady pan Bláha mluví o něčem, co hnutí ANO samo přeci nedodržuje. Vždyť vy jste ho navrhli a zároveň ho hnedka sami novelizujete. A hnedka přidáváte další. A děláte změny. Tak asi to myslíte opravdu upřímně.
A také ještě požádám sněmovnu o klid, aby kolega Válek měl možnost vystoupit.
Sedím tady tak hodně, že si kvůli tomu nosím polštářek, a myslím, že tady sedíme všichni. Řada koaličních poslanců tady jasně řekla, že si k tomu stolu také ráda sedne, i když si myslím, že to fórum, kde bychom měli diskutovat, je tady toto fórum. Ale musíme diskutovat nad něčím, co bude předloženo.
Také požádám ještě jednou sněmovnu o klid, i když vás bych mohl přerušit, nemáte časový limit, pane kolego.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, nepřihlásil jsem se k faktické poznámce, protože nechci reagovat na nikoho z těch, kteří tady byli přede mnou. Chtěl bych říci, že jsem byl dvě volební období hejtmanem Jihomoravského kraje, sžil jsem se se všemi kraji, které jsou, takže mi na krajích záleží. A chtěl bych, abychom se na to teď v tuto chvíli zkusili podívat jako na tu věcnou záležitost, a také chci tím zdůvodnit, jakým způsobem budu hlasovat já a klub KDU-ČSL. Víte, já jsem tady přecházel sem a tam a napadaly mě právě různé reakce na to, co tady zaznělo. Ale skutečně se tomu chci vyhnout a chci říci, že tady nebyla dokončena reforma té veřejné správy až do konce a že se tedy záležitosti krajů řeší po částech. A jedna z těch významných věcí, která se řeší, je doprava. Máme tady 14 systémů dopravy a každý je jiný. Já začínám takhle obšírně proto, že doprava je jedna z nejvýznamnějších věcí, které jsou v rozpočtu krajů. Zároveň ale chci říci, že jsem nikdy neviděl rozpočty krajů samostatně, a prosím, abyste se na to zkusili také tak podívat, ale viděl jsem je vždycky jako rozpočet peněz, které jdou z jedné strany do kraje a z druhé strany jdou do všech měst a obcí, které jsou v tom daném kraji.
Pane poslanče, já vás přeruším a požádám znovu sněmovnu o klid. Tak, pokračujte prosím.
Spočítal jsem si pro jednotlivé kraje a celkově pro Českou republiku, jestli je to pro ty kraje výhodné, nebo není výhodné, protože skutečně když každý kraj má jinou dopravu, tak samozřejmě v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než to zvážit po jednotlivých krajích. Já na základě toho si troufnu říct, že samozřejmě nikdo z vás nepochybuje o tom, že je to výhodné pro Prahu. Ty další kraje už jsou velká otázka právě toho pohledu. A z mého pohledu zcela jednoznačně tam vyčnívají dva kraje, pro které to výhodné je, a to je kraj Jihomoravský, ze kterého pocházím, a kraj Moravskoslezský. Prosím, abyste si to ověřili. Není to nic těžkého. A díky této podpoře, o kterou jsme se opírali, také musíme vždycky vůči těm městům a obcím být ti, kteří pro ně hledají to maximum. A já teď řeknu, pro mě není teď v tuto chvíli nejdůležitější tento zákon jako takový, ale je pro mě důležité, aby ministryně financí slyšela, že kraje ty peníze opravdu nemají v té výši, v jaké by je měly mít, protože došlo k některým rozhodnutím, například o zvýšení platů, a na základě toho vždycky je důležité, abychom se podívali, jak celkově to má dopad na kompletní kraje. Znovu říkám, z toho výpočtu, který teď z tohoto vychází, bez ohledu na to, jestli tento zákon odsouhlasíme, nebo neodsouhlasíme, je zde určitá částka, kterou ty kraje potřebují nějakým způsobem dostat, a musí o ni bojovat. Jestliže použijeme ovšem teď v tuto chvíli tento zákon, tak značná část této částky požadované pro kraje bude naplněna a je tím v rámci jednotlivého případu vyřešen příspěvek pro kraje tímto způsobem.
Děkuji panu poslanci Stanislavu Juránkovi.
Dámy a pánové, vodáctví je zejména volnočasovou aktivitou a jako k takové bychom k tomu měli přistupovat. A bavíme se o tom, jestli normálnost má být přestupkem, protože o tom se dneska bavíme. Bavíme se o tom, jakou hranici nastavíme míře přestupku. Český právní řád má dostatek dalších nástrojů, jak toto řešit. Ale odpovědnost člověka nevznikne a nevzroste úměrně se vzrůstajícím počtem nařízení, zákazů a příkazů. Naopak, čím větší bude omezení svobodné lidské vůle, tím větší bude neschopnost člověka posoudit adekvátnost svého počínání. Čím více budeme zaplevelovat náš právní řád různými zákazy a příkazy, tím menší bude respekt našim občanům k zákonům a k právu. Takže i pro alkohol platí stejně jako pro zákony - všeho s mírou. Každý, kdo tuto řeku zná, ví, že je skutečnou perlou Středočeského kraje a že návrhy na její splavnění jsou absolutně nereálné. Je to zkrátka dáno historicky.
Děkuji.
Vy neustále tady pácháte dobro, horujete, cigarety, alkohol, tučná jídla, už jsem zaznamenal, že nám chcete zakazovat. Nechcete ty lidi žít, ať si sami rozhodnou. A když něco spáchají, ať za to zaplatí. A navíc, ten alkohol není sám o sobě špatný.
Děkuji, pane předsedající. Já bych vašim prostřednictvím také rád navázal na pana ministra zdravotnictví. Děkuji za jeho zmínku o lyžařích, protože jsem si uvědomil, že vedle alkoholu zde máme druhou velice nebezpečnou látku, kterou bychom měli také zakázat, a to je adrenalin.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.
Ale můj dotaz směřuje na pana poslance Klause. Co to je ten jeho normální život? Asi zřejmě můj normální život se trochu odlišuje od jeho normálního vnímání, nebo vnímání normálního života. Čili vy jste to vylíčil s takovým apelem - nechte žít lidi svým normálním životem. Mně není jasné, co tím myslíte. Trošku zjednodušeně, černobílé vidění světa.
Tak. Jak jste na to přišla? To je tak všechno. A normální život je právě to, že já vůbec nezkoumám, jaký život žijete vy, paní poslankyně. Srdečně vám to přeju. To je celé. Nechte lidí žít! Každý je jiný. To je to, co beru jako normální život.
V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Adamec.
Já jsem netušil, že to zvedne takové vášně. Ale musím říct, že podstata tohoto problému je úplně někde jinde než to, co řešíme dneska, co máme před sebou na stole. Víte, když mně volali novináři někdy v létě na prázdninách, co říkám na novelu zákona o vnitrozemské plavbě, tak jsem říkal: Nic. No, asi se bude jezdit trošku jinak podle nějakých jiných norem. A kdo říká, že to tak není, tak je pokrytec podle mě, anebo na té vodě nikdy nebyl.
I to by bylo v pohodě pokryto díky tomu, že funguje ekonomika. Nicméně vláda má jiné priority. Někteří z vás se zlobí, protože říkáme realitu. Je to typicky levicový rozpočet. Místo aby hledali možnosti na straně výdajů, tak neustále zvyšují mandatorní výdaje. A když se podíváme na strukturu výdajů a řekneme si mandatorní výdaje, tak vám připadá, že vám zůstane relativně hodně k rozhodování. Ale pak jsou i pseudomandatorní výdaje. Pokud tam dám mandatorní a kvazimandatorní. Takže ten samotný prostor, ten politický střet, není příliš vysoký. Není příliš vysoký. A aby se zvýšil, tak je jediná možnost - snížit mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje. Pak i ta debata bude bohatší, pak i nějaká šance výrazněji vtisknout nějaké politické priority vlády bude vyšší. Je jasné, že politické priority levicové a pravicové vlády se liší, ale myslím, že máme společný problém. Ale pokud se ten prostor zužuje a prostor pro uplatnění volebního programu se zužuje, tak to není dobrá zpráva pro nikoho. A je příliš malý. Proto tak varujeme před novými mandatorními výdaji. Je poměrně jednoduché, a to jsme si vyzkoušeli v minulých měsících několikrát, zavést novou sociální dávku. Zatím ta politická zkušenost byla taková: Sociální demokraté navrhli novou sociální dávku, hnutí ANO bylo proti. Pak začali jednat a nakonec ta nová sociální dávka vznikla. Naposled otcovská dovolená, pokud si dobře pamatuji. Pamatuji si začátek debaty o karenční době, postoj sociální demokracie dlouhodobě stejný a postoj hnutí ANO, který se změnil. Zase jsme zavedli něco, co jsou mandatorní výdaje. A když říkám, že je poměrně jednoduché zavést novou sociální dávku nebo nový mandatorní výdaj, na to stačí koaliční smlouva nebo momentální většina v Poslanecké sněmovně. Když mám 101, tak je skoro jedno, jak se k tomu postaví Senát, protože ta většina má sílu Sněmovnou přehlasovat, ale z politické praxe vím, že je skoro nemožné, skoro nemožné takovou dávku zrušit. Je to mimořádně politicky nákladné pro každého, kdo se o to pokusí. A proto voláme po opatrnosti před zaváděním nových mandatorních výdajů k tomu, aby vlastně získal finanční prostor pro tu samotnou politiku, pro ten střet programů a střet jednotlivých priorit jednotlivých politických stran a politických hnutí. My jsme tím splnili to, co jsme slíbili, ty úspory jsme vám předvedli. Byl bych velmi mile překvapen, kdybyste to schválili.
Já také děkuji. Nyní tedy prosím paní zpravodajku, která se ještě přihlásila do rozpravy.
Tudíž z mého pohledu by mělo dojít pak při závěrečném hlasování ke změně v té konstatační části, kterou samozřejmě při proceduře načtu.
Já také děkuji. Pan předseda Stanjura se ještě hlásí s faktickou poznámkou, takže prosím. V tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy, tedy rozpravu končím, čímž končím i druhé čtení tohoto návrhu. A tím jsme také vyčerpali veškeré věci, které je možné projednat dnes. Sejdeme se opět zítra v 9 hodin, kdy budou odpovědi na písemné interpelace, nejpozději v 11 hodin bychom potom měli pokračovat dalšími zařazenými body. Takže v tom případě je to skutečně všechno.
Já jsem se přihlásila ještě do obecné rozpravy a chtěla bych reagovat na některé mé předřečníky. Velmi mě mrzí, že se tady pořád skloňuje jméno Mračková Vildumetzová. Já bych chtěla zdůraznit, že tady vystupuji jako předsedkyně Asociace krajů. To znamená, že zastupuji všechny hejtmany a hejtmanky. A mě hlavně mrzí jedno. Já, kdo mě zná, tak ví, že pokud je některý zákon dobrý, tak se za něj peru jako lev. Cena na jízdném se vůbec nesníží. Krajům, městům a obcím se odeberou finanční prostředky v rámci daňových příjmů. A můžeme se bavit, kde ty finanční prostředky skončí. Bavíme se o tom, že je dostanou řidiči. Bavíme se o tom, že se zlepší komfortní cestování, že se to bude investovat do lepšího vybavení autobusů. Já bych byla velmi ráda, kdyby tomu tak opravdu bylo. Jsem o tom přesvědčena. Když jsme projednávali tento dokument na Asociaci krajů, byl tam přítomen i pan Dolínek za Prahu, který samozřejmě z titulu toho, že Praha má svůj dopravní podnik - a řekla jsem, že to tady řeknu, pane Dolínku, i na plénu - že Praha nepodporovala tento návrh. Jenom mě udivuje jedno. Když se tady bavíte o tom, že v rámci toho DPH ty finanční prostředky půjdou těm velkým městům, a Sdružení místních samospráv zastupuje ty malé obce, tak právě těm to vezmete. Protože to DPH se přerozděluje mezi všechny města a obce. A já se velmi těším na zítřejší finanční konferenci, kterou pořádá Svaz měst a obcí, a vezmu si to hlasování, jak jste hlasovali o tomto zákoně, abych všem těm starostům, kteří tam budou přítomni, abych jim předložila, jakým způsobem jste je připravili o rozpočtové určení daní a o finanční prostředky, které v roce 2019 neobdrží. Děkuji vám za pozornost.
Ta záležitost je ověřitelná. A já jenom konstatuji, že na základě toho si troufnu říct, že v čase, ne teď hned, ale v čase, na tom vydělají všechny kraje. A samozřejmě že tím pádem na tom vydělají i všechny obce, protože každý kraj s těmi obcemi dýchá. A nezáleží na tom, jestli ty peníze jsou přímo do rozpočtu obcí, nebo jestli jsou v rozpočtu kraje, nebo jestli se za kraj ušetří. Jsou to prostě jedny peníze a v tom kraji se s nimi může hospodařit takovým způsobem, aby na tom všichni vydělali. Já poprosím, aby mi do toho nikdo nemluvil. Všechny kraje na tom do budoucna vydělají.
Faktická poznámka pana poslance Kalouska, Bláhy a Birkeho.
My o rozpočtovém určení daní teď hlasovat nebudeme. Budeme hlasovat o dani z přidané hodnoty, která je podle toho rozpočtového určení daní dělena, ale na tom rozpočtovém určení daní samotném se vůbec nic nezmění. To zůstává stejné.
Takže určitě se daně nedají dělat podle toho, co je výhodné. To je za prvé. Nebylo by to daleko jednodušší než něco snižovat, něco zvyšovat, něco přerozdělovat? Že každý z nás přijdeme na něco jiného. A to je o tom, o čem jsem mluvil. Takže pojďme o tom mluvit a věřte tomu, že to posuneme.
Pan ministr tady správně říkal, že by byl rád, kdyby se to projevilo někde jinde. Já mám ale obavu, že to někde jinde zase bude v nějakém zákoně. A já si nemyslím, že by to tak mělo být. Máme spoustu zákonů, které určují normy, jak se máme chovat v našem životě, a já si myslím, že jich máme dostatek. A víte, kdo mu nejvíc tleskal? Ti největší zaplevelovači. Pojďme se zkusit nad tím zamyslet, jak do budoucna zacházet s naším zákonodárstvím. A ono to platí pořád. Chápu postoj pana ministra. Rok budete minimálně bez řidičáku. Půjdete na dopravně psychologické testy. No nebudete. Minimálně projdete tím přestupkovým řízením, tím správním řízením, a užijete si to. Fakt jo. No nemyslím si, že večer to vypadá jinak než u nás. Tady něco provedete a táhne se to měsíce, roky, desetiletí. Prosím, nepokoušejme se každou lidskou činnost škatulkovat do zákonných norem. A víte, jaký byl argument několika mých kolegů poslanců? Chcete takovýto systém, nebo nechcete? Já ho nechci. Děkuji za pozornost.
Ale hlavně když půjdeme do důsledků, tak dnes ani ti úředníci nedodržují. Na stolech máte rozpočty jednotlivých úřadů a všimněte si, jak se chovají jednotliví úředníci. A já bych jenom kolegy ponoukl z dopravního, když se bavíme o alkoholu, tak je jedna věc, která je velice důležitá. Pojišťovna nedá ani korunu a vyžaduje, a vyžaduje tak, že okamžitě to jde do exekuce. A tím bychom se měli zabývat, ne tím, jestli vodák má jedno pivo.
Pan poslanec Munzar faktická poznámka.